Pan ministr, který se nazval vizionářem, nám říkal, že pakliže bychom podpořili evropskou vizi, která se jmenuje Čistá planeta pro všechny a která cílí na to, aby v roce 2050 byla bezuhlíková ekonomika, klimaticky neutrální, tak on tady prohlásil - já jsem si to pak ještě přečetla, jestli se nepletu - že vlastně v té době by vůbec nemohla fungovat žádná doprava, dokonce ani osobní doprava. A to si myslím, že vizionář by měl mít větší ambice. Myslím, že je dokáže mít i mnohem méně zkušený člověk v této oblasti. Ale není tomu tak. Ve skutečnosti naše vláda tyto kroky nečiní. Stejně tak by nemohla podporovat prolomení těžebních limitů na dole Bílina. Prostě těch věcí, které česká vláda dělá, je mnoho.
Následovat bude faktická poznámka pana poslance Jurečky, potom pana poslance Skopečka. Prosím, máte slovo.
A nyní tedy s faktickou poznámkou jako další vystoupí pan poslanec Jan Skopeček a připraví se pan poslanec Ferjenčík.
Ale paní ministryně, když tento argument používáte u důchodů, proč ho nepoužíváte u zadlužení? Protože státní zadlužení je také měřeno jako poměr státního dluhu vůči hrubému domácímu produktu. A vy jste se tu celou dobu chválila od rána, jakým způsobem snižujete státní zadlužení.
Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ne, nebude to EET, jak na mě kolegové tady pokřikují. Ona důchodová reforma je uvedena v programovém prohlášení vlády jako ta největší priorita, že logicky jako největší prioritě jí toto prohlášení věnuje přesně tři odstavce. A třetí odstavec je výstavba dostupného bydlení, což při vší úctě a podpoře k dostupnému bydlení souvisí s důchodovou reformou velmi okrajově.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. To není žádná demagogie. Aby se mohly porovnávat země Evropské unie a mohl se udělat žebříček, tak nemůžete pracovat s nominálním dluhem. Musíte pracovat s procentuálním vyjádřením vůči HDP. A tam jsme asi na třetím místě. Já ten graf tady mám. Čili to je celé. To není, že bych si tady hrála s čísly. Prostě takhle se porovnáváme. Čili to není hraní si s čísly.
Zatím poslední faktická. Prosím, vaše dvě minuty.
O tom se nepřeme. Já jenom říkám a přu se s vámi o tom, jak to číslo klesá. Ten poměr státního dluhu k hrubému domácímu produktu bude klesat proto, protože poroste poměrně slušně ještě hrubý domácí produkt. A v tom zlomku to logicky udělá klesající tendenci tohoto ukazatele. Ale nehovoří to o fiskálním úsilí vaší vlády. Nesplácíte dluhy.
Paní ministryně, máte slovo, prosím.
Jsem ráda, že do toho mohu skočit rovnýma nohama. Tak když se na mě odkazujete, tak prosím poctivě. Bylo tady zmíněno 80 000 lidí. A myslím, že v té debatě jste mi to potvrdili. Já jsem ale jasně řekla, a proto jsem založila Komisi pro spravedlivé důchody, že pokud jsou důchody, jejich udržitelnost a spravedlivost pro vás skutečnou prioritou, tak se o tom pojďme bavit. Jediné, co se od té doby děje, že se neustále zpochybňuje to, že politickým konsenzem dokážeme společnými silami... Ale jestli - protože se shodneme na tom, že důchodová reforma přesahuje mandát každého průměrného svou významností poslance, je to věc na desetiletí. A myslím si, a paní ministryně financí vás již vyzvala, pokud vám o to skutečně jde, myslíte to vážně, nebo chcete honit pouze levné politické body, a ten dosavadní dojem z tohoto představení je, honíme levné politické body, my jsme to nedokázali, vy to také nedokážete. Jak dlouho to bude ještě pokračovat? Pojďme společnými silami pracovat na důchodové změně. Ale sociální demokracie také jasně řekla, že průběžný systém je základ. A myslím si, že to z toho programového prohlášení vlády jasně vyplývá. Pokud někdo chce zpochybňovat průběžný systém, tak to bude velmi složité, protože neexistuje stabilnější, osvědčenější systém než ten, který se převádí z generace na generaci. A paní ministryně financí také správně řekla, že ve vyspělém světě se od druhého pilíře ustupuje. Myslím si, že bychom měli také debatovat o tom, ne, co nechceme, ale co chceme. A tam je potřeba říct, že s jediným pozitivním scénářem z opozičních stran přišli Piráti. Nikdo jiný nepředložil nic konkrétního. Celou dobu jenom poslouchám, co nechceme.
Druhou pro občany důležitou věcí je to neustálé opíjení rohlíkem, jak vláda Andreje Babiše i za podpory nyní již, řekl bych, druholigové sociální demokracie, ale i KSČM a SPD vede tuto zemi. Schválně se zeptejte těch učitelů, zdravotníků a sociálních pracovníků, kolik dostali reálně přidáno a jak se změnily jejich pracovní podmínky. Nám na to odpovídají. Ale tady nejde jenom o mzdy, což bohužel panu premiérovi, který do novin vykládá o tom, jak přece všude pumpuje peníze, a nechápe, že to občané neocení. Ale tyhlety investice se v reálném světě nedějí. Já bych si dovolil použít termín, který zde už zazněl směrem i k předchozím vládám. Je to stále vláda udržovací. Protože skutečně, i když tato schůze je výjimečná v poslaneckém týdnu, se musíme každý měsíc zabývat personálními problémy vlády, kompetenčními problémy vlády nebo problémy, které způsobuje premiér Babiš ve své funkci svým jednáním a svým střetem zájmů. Máme tu téměř milion lidí v exekucích. Chybí tu desítky kilometrů dálnic. Digitalizace státu probíhá zatím tedy zejména na papíře. Zrovna tak začínáme vlastně zabrzďovat a pomalu přestáváme stačit tempu, jakým se mění způsob vzdělávání v zahraničí. Neřešíme devastaci životního prostředí. Když se podívám na dlouhodobé úkoly, tak udržitelnost důchodového systému této vládě vůbec nic neříká. Stejně tak dostupnost bydlení. Státní rozpočet tedy, a bude to velké téma tohoto léta, se zachraňuje různými účetními triky nebo převody z peněz, které rozhodně nejsou určeny na vyfutrování nějakých příjmových děr či špatných odhadů, ale byly určeny třeba na likvidaci ekologických katastrof nebo právě na zabránění rizik výpadků v důchodovém systému. A ani ten reálný přínos, a tato debata se zde vedla velmi dlouho, nedokáže premiér a Ministerstvo financí přes masivní propagandu občanům doložit. Já si myslím, že řečeno bylo již dost, aby bylo jasné, že Piráti i dnes budou hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za možnost dnes vystoupit. Můj pohled bude logicky z úhlu pohledu hospodářství. A dovolte, abych jenom navázal na své předřečníky. Pan předseda Bartoš v zásadě správně řekl, že se nám daří dobře. Nejnižší míra nezaměstnanosti znamená, že máme nejstabilnější pracovní trh v Evropě. Solidní hospodářský růst, rozumná míra inflace, stabilní bankovní finanční prostředí. S čím nesouhlasím, co řekl pan předseda Bartoš, je to, že to je pouze zásluha zaměstnanců, zaměstnavatelů, živnostníků. Je to nepochybně i jejich zásluha. Je to pravda a je to jejich velká zásluha, protože zde máme skutečně kvalitní firmy. Máme zde špičkové zaměstnance. A jsem bytostně přesvědčen, že je to i zásluhou vlády. A to je to, co jsem bytostně přesvědčen, že kdyby došlo k destabilizaci vlády, kdyby došlo k tomu, co zde padlo, k předčasným volbám, tak zásadním způsobem naše hospodářství ovlivní, ale co hůře, celou řadu aktivit a kroků, které jsou dobře nasměřovány, bohužel bychom nebyli schopni zvládnout. Pokusím se představit pár z těch a dokreslit i to, co by mohlo nastat, kdybychom dneska naše kroky přerušili. Šance, abychom to zvládli, zde je zaprvé proto, že vycházíme z dobrého základu, a to je vysoká ekonomická stabilita, dobrá infrastruktura, solidní vzdělávání, pracovití lidé a hlavně odhodlání a schopnost toho docílit. Úplným základem pro budoucí prosperitu, a troufám si tvrdit jedna z nejlepších vizitek této vlády je podpora výzkumu, vědy a inovací. Nepochybně to říkal každý. Aby se kvalitně řídil, musí se nastavit správné parametry.
Prosím.
Dobrý hezký nový den přeju, dobré ráno. Já tři poznámky k tomu vystoupení paní ministryně práce a sociálních věcí, když by se člověk mohl vyřádit na každé nesmyslné větě, kterou tady pronesla. Podpora rodin. To je velmi významná podpora rodin. To by také rodinám velmi pomohlo. Ale vy prostě žijete uzamčená ve slově dávka. Vy jiné slovo, jiný nástroj v sociální politice neznáte než dávka, tak u vás si prostě musíme zvyknout na to, že budete mluvit jenom o dávkách. Co se týče minimální mzdy, tak zase nemáte pravdu. Není pravda, že by všude ve světě byla centrálně stanovená minimální mzda. Je řada ekonomik, které minimální mzdu nemají vůbec. Dokonce tam díky tomu mají v průměru nižší nezaměstnanost než v zemích, kde minimální mzda je. Takže není pravda, že bychom jako jediní, nebo že by nebyly země, které minimální mzdu nemají. Chtěl jsem vám poděkovat za to, že po šesti letech, co má sociální demokracie na starosti rezort práce a sociálních věcí, jste slíbila, že v září možná přijdete se svým návrhem.
Prosím dodržujme ten čas. Máme po půlnoci.
Děkuji vám, vážený pane předsedající. Protože myslím, že udílíte opravdu rány na nepravých místech. Opravdu ta výtka, že nechodíme na vámi svolaná setkání, když je pravidelně svoláváte na jednání Poslanecké sněmovny, za to my opravdu nemůžeme. To opravdu bylo vedle. A ještě bych ráda zdůraznila, že jakmile jsou termíny předem, tak třeba na komisi pro důchody mají Piráti stoprocentní účast. Kromě toho, že tam máme ty konstruktivní návrhy, kterých jste si všimla, za to jsme rádi. Já doufám, že to opět zaplašíme, poněvadž se to tváří jako řešení, řešení to není. Obdržela jste od Pirátů mým prostřednictvím deset zásadních připomínek. Je mi líto, že to berete osobně, ale je to věcná debata, kterou je potřeba věcně vypořádat. Poslední věc - dostupné bydlení. Opravdu na tom vámi vedeném ministerstvu intenzivně spolupracujete s místním rozvojem? Jak se to daří?
Děkuji. A nyní předseda Pirátů Ivan Bartoš. A připraví se pan poslanec Jan Bauer.
Já bych si dovolil také krátce reagovat na některé věty, které zazněly od paní ministryně. Já jsem byl třeba u těch prvních jednání, když ještě nebyla tato vláda ANO a ČSSD, kdy se řešilo například téma dostupného bydlení. Chodili jsme na kulaté stoly na MMR. MPSV pak z toho bylo vyčleněno, vznikl investiční plán Výstavba. A já jsem si od té doby nevšiml, že by tento investiční plán, kde obce mají čerpat peníze, byl doprovázen jakoukoliv související iniciativou ze strany MPSV. My máme nějaké zdroje za mandáty a máme naše expertovné, a i přesto se snažíme být vždy partnery ministerstvům v té kvalitní přípravě. A den, kdy jsme tento portál spustili, tak reakce ministerstva byla - ježíš my ho spouštíme.
Já vás chci požádat všechny znovu o dodržování času. Pan poslanec Bauer, vaše dvě minuty a připraví se paní poslankyně Radka Maxová.
Mám pocit, že i ostatní členové sociálního výboru je také nemají.
To byl pan poslanec Bauer. Nyní tedy požádám o vystoupení paní poslankyni Radku Maxovou a připraví se pan poslanec Aleš Juchelka.
Děkuji, pane předsedající. Já budu reagovat jako předsedkyně výboru pro sociální politiku. Bylo to tady už zmíněno možná třikrát, čtyřikrát. Chtěla bych se ohradit proti tomu, že poslanci nechodí na vámi svolané kulaté stoly, protože vy je opravdu svoláváte v době, kdy poslanci nemohou. A pro ně je samozřejmě prioritní účast na jednání Poslanecké sněmovny. A výbor vás vyzýval i minule, kdy jste svolala zrovna tento kulatý stůl na revizi dávek či kulatý stůl na sociální služby. To, že by se minulá vláda a Ministerstvo financí nevěnovalo rodinám, to také není pravda. Odsouhlasily se dětské skupiny, zvýšily se několikrát daňové slevy, zavedlo se školkovné, snížilo se DPH na dětské výrobky. Vy se stavíte do roli obhájkyně rodin.
Vážená paní poslankyně, i přes výstrahy ze strany Evropské komise jsme přistoupili k mimořádným veterinárním opatřením, protože jak jsem řekl, ochrana našich spotřebitelů je pro nás absolutní prioritou. Takže prosím, mluvme tady také pravdu. Není to o žádném podniku, o žádné firmě. Jsem si vědom toho, že jsem označován některými, jako jste vy, ministrem velkých podniků. Není to pravda! Jsem ministr všech zemědělců a potravinářů a snažím se pro ně na národní evropské úrovni dělat a vyjednat maximum možného. Prosíme, říkejme celou tu pravdu! To znamená, umožní nám to tzv. dobrovolné zastropování. Ale to také víte, paní poslankyně! Zároveň říkám, že co se týká krajiny, Ministerstvo zemědělství velmi důsledně začalo chránit zemědělskou půdu a přijali jsme opatření k omezení půdní eroze. Řekněte to celé prosím! Jsem první ministr, který to udělal. Jsem ve vládě jeden rok. Co se týká vodohospodářského řešení sucha, o tom také tady bylo mluveno s předřečníky. Nejenom že pokračujeme v přípravě přehradních nádrží. A budou to vodárenské nádrže. Také jsem otevřel hned po nástupu do funkce téma zavedení ústavní ochrany vody. Zavedli jsme kulatý stůl s ústavními právníky. Do Legislativní rady vlády jsme předložili novelu vodního zákona, která po vzoru povodňových komisí se bude starat o dostatek vody v krajině a bude kontrolovat jednotlivá opatření. Bylo to tady předmětem kritiky, ale od řady odborníků máme potvrzeno, že to nejsou ta betonová díla. Co se týká programu rozvoje vodovodů a kanalizací. Co se týká kůrovcové kalamity. Minimálně. Není tam žádná korekce. Chci říci, že k tomuto předběžnému závěru auditu se vyjádří nezávislí úředníci, kteří se v problematice vyznají a do jejichž práce nechci a ani nemůžu zasahovat. Proč věřím tomu, že dají úplně přesný obrázek, jestli někdo má nebo nemá střet zájmů. A to, co jsem řekl, máme od nich, máme to potvrzeno.
Nejdříve k paní ministryni Schillerové. My se o tom tématu skutečně bavíme dlouho. Protože všechny tyto situace může člen vlády ovlivnit. To je ta podstatná věta. A tam je ten zakopaný pes. A potom na pana ministra zemědělství.
Nyní je na řadě faktická poznámka. Není? Pan předseda Michálek stáhl faktickou poznámku.
Co se to s vámi stalo, nepřítomní kolegové ze sociální demokracie? Sociální demokracie je nejstarší demokratickou stranou v České republice a vždycky to byla strana státoprávní a vždycky to byla strana demokratická. Jestli dnes chcete každý z vás vstát a říct ano, věřím Andreji Babišovi, pak nemám jiné vysvětlení, než že to slovo demokratická už pro vás není tak důležité a to sociální vnímáte především jako sociální ohled vůči sami sobě. Ale pořád se mi to nechce věřit, pořád pevně věřím, že poslanci za sociální demokracii zaujmou nějaký konzistentní postoj, a pro tu konzistenci nabízím tu historickou vzpomínku před deseti lety. On tady řekl ve svém projevu: já jsem premiérem všech občanů. On je předseda vlády. On skutečně svým problémem zatěžuje všechny občany České republiky, a to dost zásadním způsobem. Pochopil jsem, že všichni ministři vlády České republiky dostali povinný slohový úkol, aby vystoupili na téma, jak je dobře a bude ještě líp. Chápu, samozřejmě se zájmem jsme si ty projevy vyslechli. Jenom bych chtěl říct, že skutečně díky mimořádné konjunktuře, která trvá už šestým rokem, se opravdu máme dobře, nicméně tahle vláda neudělala vůbec nic pro to, abychom se v budoucnu měli líp. Naopak, ona nepřipravila Českou republiku na situaci, kdy bude ekonomika ochládat a kdy, nechci to přivolávat, ale kdy může přijít i krize. To je cesta do zaostalosti. To opravdu není čím se chlubit! Ale na to vláda nemá politickou odvahu, a obávám se, že až skončí jednání vládních stran, tak celková čísla budou ještě horší než ta, která známe z pondělního jednání vlády. A to prosím pěkně je docela obyčejná manipulace. Takže buď jedno, nebo druhé, paní ministryně. To je také pravda. Mohl bych takhle pokračovat kapitolu od kapitoly. Dokážu si živě představit, co bude říkat pan ministr zdravotnictví a ostatní ministři. Panu ministru zdravotnictví bych jenom rád vzkázal, že to, co o něm teď vyšlo najevo, že v dobách, kdy byl tajemníkem ministra financí, tak spolupracoval s podsvětím, aby sháněl kompro na svého koaličního partnera, to v dobách Palerma, v těch temných dobách vlád, než přišel Andrej Babiš, by stačilo na konec politické kariéry během deseti minut. Co by se také dělo, když ten premiér má tisíckrát větší průšvih! Takže jakýkoliv pro politickou kulturu naprosto nepředložený čin, naprosto nepředstavitelný čin je tváří v tvář tomu, čemu čelí předseda vlády, vlastně legrace.